Respektujeme to. Požádám pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby z pověření vlády, které jsme právě slyšeli, tento tisk ve třetím čtení uvedl.
Významným posunem je zohlednění postavení soukromého sektoru jako partnera při řešení krizových situací. Samotné odhalování útoků bude prováděno výlučně cíleně na základě předem definovaných ukazatelů a koordinované spolupráce s ostatními bezpečnostními složkami a soukromým sektorem. Případný zásah vůči kybernetickým útokům bude Vojenskému zpravodajství umožněn jen jako krajní řešení národní sebeobrany, když budou ohroženy životy lidí, například z důvodu vyřazení IT systému nemocnice nebo elektrárny, a to navíc jen když to nepůjde řešit jinak a bude nutné konat co nejrychleji. Vždy se ale bude jednat o koordinovaný postup s ostatními prvky systému národní bezpečnosti. Jmenován bude vládou na návrh ministra obrany, a to vždy po projednání ve výboru pro obranu Poslanecké sněmovny. Tato osoba bude při výkonu své funkce nezávislá a při svém rozhodování vázána pouze právním řádem. Jeho primárním úkolem bude dozorovat nad ochranou dat a informací zpracovávaných Vojenským zpravodajstvím a souvisejících postupů při výkonu kybernetické obrany, a to včetně dodržování základních práv a svobod. Hlavním cílem návrhu je, abychom byli připraveni na moderní hrozby a tím předcházeli možným negativním následkům, respektive abychom byli schopni adekvátně reagovat na ohrožení, která jsou v dnešní době bohužel více než reálná.
Za jedenácté o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů."
Děkuji, pane zpravodaji. Očekával jsem spíš jiné vyjádření, ale dobře, budeme to opakovat. Tak já otevírám rozpravu a požádám o slovo prvního přihlášeného, Pavla Žáčka.
Druhá poznámka.
Zdůvodnění návrhu samozřejmě do podrobné rozpravy patří, kdyby si někdo stěžoval, takže všechno v pořádku.
Zatím tady takový případ nebyl.
Děkuji a pan poslanec Farský se hlásí z místa do podrobné rozpravy.
Těším se na třetí čtení, které snad stihneme co nejdříve.
Mám za to, že nepadly žádné návrhy, které bychom měli v tuto chvíli hlasovat, takže končím i druhé čtení tohoto bodu. Zbývá nám ještě šest minut do druhé hodiny, takže bychom se měli vrátit do předchozího bodu...
Děkuji.
Pokud paní předsedkyně nebude nic namítat proti tomuto návrhu - vidím, že ne, tak jsem svolal kolegy do sálu. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro vyřazení zbývajících neprojednaných bodů ze schváleného pořadu? Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl tedy přijat. Nezbývá mi než konstatovat, že pořad naší schůze je prázdný, a tedy ji ukončuji.
Dobrý den, kolegyně a kolegové, dobrý den, paní ministryně, pane premiére. Zvažte to, prosím, velmi dobře. Já jsem rád, že hospodářský výbor - a prosím o pozornost, protože je to velmi důležité pro vaše rozhodování - hospodářský výbor naší slovutné Poslanecké sněmovny přijal jednohlasně 3. února 2021 následující usnesení, dovolte, abych vám ho přečetl: "Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky žádá vládu, aby rozšířila možnost kompenzačního bonusu i pro osoby samostatně výdělečně činné bez vlastní provozovny, které jsou primárně i sekundárně dotčeny opatřeními vlády."
Tak pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím... Pardon, faktická poznámka pan poslanec Nacher.
Pěkné dopoledne. Tak aby to bylo úplně jasné. Vy jste potom navrhli ten bod dát ve středu ráno, kdy jsme tady ale v polovičním počtu, to znamená ani teoreticky není možné přehlasovat Senát. Proto je to tady dneska, když jsme tady zase v plném počtu. Teď jsme tady v plném počtu, protože máme vratku ze Senátu. Mohli jsme to udělat v úterý večer, díky těm přestávkám jsme to neudělali.
Já si dovolím stručně zareagovat na kolegu Nachera. Ono to je trochu jinak. Dohoda ve Sněmovně je, že dokud se neprojednají senátní vratky, tak se jede v plném počtu.
Já ze své pozice nemohu komentovat, nicméně jako předseda musím říct, že ty dohody takové opravdu nejsou, pane poslanče. S přednostním právem pan předseda Jurečka.
A ty věci nemůžeme od sebe oddělovat. To jsem jasně, transparentně v úterý řekl. Říkal jsem to dny předtím. My jsme se podívali na včerejší kvorum. Takže legislativně bylo možné tu vratku prohlasovat, pokud by byla politická vůle, že vládní koalice řekne: chceme těm lidem pomoci. Já jsem slyšel řadu důvodů, proč to nejde, včetně těch finančních. Slyšel jsem, že 160 korun zvýšení bonusu za den je něco, co rozpočet neunese.
Závěrečné slovo?
Děkuji, pane předsedo. No, pane předsedo Jurečko, včera jste neprodloužili nouzový stav, tak určitě víte, že končí kompenzační bonus. Končí kompenzační bonus. Ale já říkám druhým dechem: Nebojte se, živnostníci, my máme připravenou novelu, v pondělí jde na vládu. Takže ať mluvíme korektně, ať si to řekneme. Ono to není tak, jak říkáte, 160 korun. Já jsem to nechala do koruny spočítat. Navíc technicky velmi problematické. Takže není to úplně tak, jak jste řekl. Takže my připravujeme novelu, ta novela zatím neprošla vládou. Zatím jsou to návrhy Ministerstva financí, moje návrhy, za kterými si stojím, ale je možné, že dojde ještě k nějaké modifikaci. Takže není to úplně tak.
Já připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Poprosím paní senátorku Hanu Žákovou, aby se ujala slova. Vás ostatní poprosím, abyste zaujali svá místa. Tak, paní senátorko, zkuste to, třeba bude klid.
Jeden je můj a dva jsou mé kolegyně senátorky Šárky Jelínkové. Pozměňovací návrh paní senátorky Jelínkové se týká dvou bodů. Reaguje se tak na zúžení spektra podnikatelů, kteří o kompenzační bonus mohou žádat. V tomto návrhu zákona je vyžadován bezprostřední zákaz nebo omezení činnosti vládními opatřeními. Pokud se týká mého pozměňovacího návrhu, tento pozměňovací návrh si klade za cíl zmírnit negativní dopad do rozpočtu samospráv, který má být kompenzován ve skutečné výši dle podílu na výplatě kompenzačního bonusu po skončení bonusového období. Záměrem je, aby byla narovnána nespravedlnost, kdy v případě jarního kompenzačního bonusu byly následně obcím vyplaceny jednorázové příspěvky, se kterými současný návrh zákona již nepočítá. Velmi dobře si uvědomuji, že to bude mít dopad do státního rozpočtu. Vím, že se paní ministryně snaží pomáhat potřebným a s každým výdajem má i nemalé obavy, jak naplnit i příjmovou stránku. Samosprávy pro stát, a především pro vládu jsou nepostradatelným partnerem a k partnerům se chováme vždy s úctou, spravedlivě a férově. Argument, že jsou obce přeplacené a na účtech jim leží spousta finančních prostředků, neberu jako férový argument. Bez znalosti investičních záměrů jednotlivých měst, obcí a krajů nemůžeme takto snadno argumentovat. Opravdu si necháme padnout na úplné dno, kdy už nebude ani na úhradu energií jednotlivých subjektů, o investicích nemluvě? Nestojím tu zde dnes jen s pomyslně nataženou rukou pro pomoc samosprávám a podnikatelům. Stojím tu zde i proto, že ta natažená ruka znamená i vážnou nabídku ke spolupráci. Vítám změnu postoje vlády, že konečně přistoupila na to, že vzít peníze obcím a krajům z rozpočtu určení daní je nepřijatelné. Prostředky mají sloužit k rozvoji samospráv, k lepšímu životu pro občany v regionech. Ústava jasně garantuje obcím samosprávu. Pokud tak vláda činí, musí to nahradit. Vláda obcím už v létě poslala kompenzace a i pomoc na vypořádání se s krizí. Neustálým vyplácením bonusu se však z toho, co mělo být určeno na podporu obcím a městům v době pandemie, ztenčuje kraj. Kraje nedostaly bohužel žádné náhrady. Celý podzim vláda tvrdila, že se kompenzační bonus samosprávám nahradit nemusí. Teď konečně změnila názor. Vláda přistoupila na požadavek, že se skutečně po ukončení vyplácení bonusu vše sečte a samosprávám se výpadek nahradí. Oproti senátnímu návrhu však vládní návrh má dva zásadní rozdíly. Jinak je prakticky identický. Srovnejte návrh Senátu a současný návrh vlády. Rozdíly jsou však podstatné. Kdo to stanovil? Ty prostředky jsou daněmi, které platí občané a firmy a mají být podle zákona o rozpočtovém určení daní použity právě na rozvoj obcí, měst a krajů a zlepšovat tak kvalitu života v našich regionech. Mělo by se nahradit to, co bylo vzato. Vládní zásahy do rozpočtového určení daní jsou velmi nebezpečné a nepřijatelné. Garantem postavení samospráv a jejich příjmů je zákon, tudíž Parlament. Proč vláda navrhuje pět měsíců na zpětné doplacení samosprávám? Senát navrhuje rozumnou tříměsíční dobu po ukončení vyplácení. Pokud náš stát není schopen kompenzace vyřídit v rozumné tříměsíční době, tak to také o něčem svědčí. Obce musí ty peníze investovat hned do obnovy ekonomiky. Tudíž pokud vláda navrhuje pouze dvě odchylky od senátního návrhu, tak obě dvě jsou to změny k horšímu, změny, které spíše prohloubí krizi, úplně zbytečně. Dnes nebudete reálně hlasovat, zda podpoříte Senát. Já jsem dlouholetá bývalá starostka. Proto jsem přesvědčena, že vaše hlasování ve skutečnosti není nějakým senátním návrhem, ale zda spravedlivě podpoříme naše města, obce a kraje.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 79. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tu vítám. Takže omlouvají se: Jan Bauer - zdravotní důvody, Martin Baxa - pracovní důvody, Josef Bělica - zdravotní důvody, Jan Birke - zdravotní důvody, Pavel Blažek - pracovní důvody, Jaroslav Dvořák - zdravotní důvody, František Elfmark - osobní důvody, Petr Fiala - pracovní důvody, Jaroslav Foldyna - zdravotní důvody. Nejprve bychom tedy projednali bod 500, sněmovní tisk 1134, kompenzační bonus, vrácený Senátem, a 310, sněmovní tisk 1039, odškodňovací zákon.
Pan ministr obrany by k tomuto bodu měl také dorazit. Můj výbor, výbor pro obranu, projednal pozměňovací návrhy, vypořádal se s nimi, jsme ve správných lhůtách -
Já vás na okamžik přeruším. Já vás všechny poprosím, zaujměte svá místa. Minimálně přímo před řečnickým pultíkem, prosím vás, nic neprojednávejte, umožněte vystoupení své kolegyni. Tak, můžeme pokračovat, doufám.
Takže vás velmi pěkně prosím o podporu mého návrhu.
Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Chvojka.
Dovolte mi, abych navrhl nějaké dílčí úpravy pořadu dnešního dne jménem našeho klubu. Jana Černochová navrhla jako druhý bod dnešního jednání tisk 800 o Vojenském zpravodajství. Je pravda, že je většinová shoda ten tisk dneska projednat. Potvrzuji tuto dohodu a náš klub podpoří tento návrh. Dále bod číslo 356 o zaměstnanosti, kurzarbeit, třetí čtení. Dále je tam bod 501, Informace vlády o situaci v Národní sportovní agentuře.
Děkuji.
Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tam je skutečně obrovský problém v této skupině lidí.
Já jsem ho opravil potom na mikrofon a nikdo nic nenamítal. Kdo je proti? Následoval by kompenzační bonus první čtení, sněmovní tisk 1039, poté o zaměstnanosti, kurzarbeit, třetí čtení. Potom je bod 354 o České národní bance, třetí čtení, poté bod 107, tisk 1084, elektronická komunikace, první čtení. Kdo je proti? Přihlášeni jsou 152 poslanci, pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přihlášeni jsou 152 poslanci, pro 62, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat dle schváleného pořadu. Otevírám bod Vítám mezi námi paní senátorku.
Takže prosím o podporu.
Děkuji za návrh. Nyní paní poslankyně Jana Černochová. Ta rezignuje na svou přihlášku. Nyní pan předseda Sněmovny k pořadu schůze.
Děkuji za slovo. Omlouvám se za trošku pozdní příchod. Ten text novelizuje který zákon? Současně platný, nebo ten, který je před finálním hlasováním? Já myslím, že nemůžeme dělat takové zmatky. Vláda nemá většinu pro třímilionové sankce a my máme v legislativní nouzi přijímat nový zákon, kde se ty sankce ještě zvyšují. Mně to nedává legislativně žádný význam. Kdyby už ten zákon byl schválen, na který ale nemáte zatím většinu, tak by to logiku mělo.
Ať je to tedy vysvětleno pro všechny. A teď rozhodneme hlasováním, jestli to obsahově dává smysl, nebo ne. Já se nedokážu k tomu vyjádřit.
Dobře, děkuji. Kolega Navrkal ještě k upřesnění svého návrhu.
Já jsem se dopustil chyby. Ten tisk 1073 není druhé čtení, ale první čtení. A prosím, aby se o těch dvou bodech hlasovalo zvlášť.
Máme před sebou v podstatě dva návrhy. Nemá. Každý si uvědomuje, o čem hlasujeme? Já jsem vás odhlašoval, pardon. Ale jestli chcete, ještě jednou vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Já posečkám, až bude stabilní počet přihlášených.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Naše stanovisko přednese samozřejmě náš předseda Václav Klaus, ale tohle moje vystoupení bude mířeno přímo k panu premiérovi Babišovi, který je bohužel tady nepřítomný. Vážený pane premiére Babiši, vážená vládo, s hrůzou jsem si včera přečetla vaše vyjádření, kde jste řekl: Kdo dnes nepodpoří prodloužení nouzového stavu, tak bude zodpovědný za mrtvé. Vaše slova mě opravdu velmi šokovala. Je to tak, že jste za to tedy zodpovědný vy? Nebo jak tomu tedy máme rozumět? Pane premiére, prostřednictvím pana předsedajícího, nevydírejte nás těmito vašimi slovy. Z pozice vládního činitele, předsedy vlády, premiéra jde opravdu o velmi skandální výrok. Chtěla bych vás tedy tímto požádat, abyste se za tento svůj výrok nám všem omluvil. K nouzovému stavu se naše stanovisko Trikolóry nezměnilo a nezmění. Živnostníci nemohou pracovat, děti nechodí do školy a omezuje se tady pohyb. Živnostníci zkrátka nemají peníze, děti ve školách nejsou, řešení na dohled není. Proto my nouzový stav nemůžeme podpořit a nepodpoříme ho. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Tereze Hyťhové.
Dobrý pozdní večer, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já to nechci dále protahovat, ale skutečně mi to nedá, abych se k tomu nějakým způsobem nevyjádřil. Takže tím opatřením, že se nepovolily vleky, v podstatě vláda absolutně ničeho nedosáhla. Já vím přesně, jaká je dispozice té základní školy, protože jsem tam chodil. Předpokládám, že to jde udělat ve všech školách. Takže já bych se skutečně zaměřil na to, abychom děti vrátili zase do školy, a rodiče, kteří musejí hlídat menší děti doma a nepracují, naopak musejí být placeni ze státního rozpočtu různou formou, tak pojďme je opravdu vrátit zpátky do školy. A bohužel, nyní přijde poměrně velká vlna jednak krachů majitelů těchto nemovitostí, protože nejsou schopni už financovat energie, které jsou potřeba v zimě na to, aby mohli vytápět. Jednalo se o případ nákazy v domě s pečovatelskou službou, já ho tady úmyslně nebudu jmenovat, ale až na několikátou urgenci tam hygienická služba byla schopna poslat někoho, kdo by ty ležící důchodce otestoval, jestli mají covid, nebo nemají covid.
Nyní mám dvě faktické poznámky a potom s přednostním právem paní ministryně.
Děkuji za slovo. My jsme za Piráty z těch stran, které u takovýchto věcí chtějí data, chtějí tu oporu. Ještě jednou shrnu fakta. Ukazuje, jak toto opatření může reálně zafungovat.
Ale navázal bych na to, co říkala ještě kolegyně Aulická Jírovcová, prostřednictvím pana předsedajícího. My o tom budeme diskutovat příští týden na zdravotním výboru, nicméně není to první výkop. Pokud dneska uvažujeme o testování ve firmách v masivnější podobě, to už jsme tady také měli mít na podzim a také jsme na to upozorňovali a vyzývali k tomu.